Protože jestli v něčem je, a ta skutečně je, ta kontinuita, tak skutečně ve velmi dobrých vztazích se všemi našimi sousedy. A nebylo to vždycky tak idylické. A hájili jsme české národní zájmy a hájili jsme pozici České republiky. Pokud tohle je považováno za zhoršení sousedských vztahů, tak já to tak nevnímám. Já si myslím, že to neodpovídá realitě. Co to vlastně znamená strategické spojenectví a kolik strategických spojenců máme? Pro nás, pro občanské demokraty, je to jednoduché. Strategické spojenectví je NATO a Evropská unie. A nebráníme se tomu. A vy nám podsouváte - zejména levice nám podsouvá - takový zjednodušený a nepravdivý názor, že pravice nechce obchodní styky s Čínou. Ale to není žádná pravda. My jenom říkáme, abychom se ve vztahu k Číně chovali stejně jako naši spojenci a naši strategičtí partneři z Evropy nebo z Ameriky. Abychom si nekladli falešnou otázku, jestli lidská práva, nebo obchod. Abychom to řešili jako Němci, Britové, Američané, kteří to řeší obojí a nekladou to dilema - jedno, nebo druhé. To není pro Českou republiku výhodný vztah. Pokud se zeptáte, které zboží může uspět na čínském trhu, tak automaticky je to zboží, které uspělo na japonském trhu. A to je věc, která se dá zvládnout a změnit exekutivním rozhodnutím. K tomu nepotřebujeme žádný zákon. Já bych doporučoval, abychom se o tom bavili společně a zkusili si říct a dojít k tomu, co říkáme my, že klíčem k ekonomickému úspěchu v Asii je úspěch v Japonsku, protože tak jako to bylo kdysi v České republice nebo ještě za komunistů v Československu, kdy automaticky každé zboží německé bylo chápáno obyvateli jako to kvalitní, takhle podobně to funguje s japonským zbožím v Asii. A není to jenom tou geografickou vzdáleností, ale jinou kulturou byznysu, jinou kulturou vyjednávání. Takže je to obtížné. Jaká je pozice České republiky k brexitu? Mluvili jsme o tom spolu? Nemluvili. Přestože opakovaně po tom voláme. A vracím se k tomu, co říkal i ministr Zaorálek. Jak můžeme prosadit náš názor na to, jak má postupovat Evropská unie v otázce brexitu, když jsme si to neřekli tady doma v České republice? Protože to je konkrétní návrh, jak hájit české národní zájmy. A my jsme tu debatu ani nezahájili. Možná ten průsečík je větší, než si myslíme. Možná je menší, než si myslíme.
Problematická je prasklá opěra mostu s vysokým zemním násypem. Problematická je prasklá opěra mostu s vysokým zemním násypem. Údajně docházelo k drobným pohybům již historicky po realizaci tělesa násypu, který působí jako přitížení území. Platilo, že území je dlouhodobě postiženo pomalým creepovým pohybem jihovýchodním směrem, tedy směrem po svahu do Labe. - Takže vám to jede do Labe. Vrtný průzkum v oblasti prokázal fosilní prosmýkané plochy ve vrstvách křídových slínovců v hloubkách 15 i více metrů pod povrchem. A bavíme se o stovkách milionů či miliardách, nejsem schopen odhadnout, protože tajíte pravdu. Dotace podzemní vody jsou v tomto prostředí obvykle zaznamenány po těchto předisponovaných smykových plochách. Poměry v území jsou složité a geologická stavba je taková, že v některých případech již nedaleké sousední vrty reagují na odvodnění, které tam dneska je prováděno, zcela odlišným způsobem. Mohl bych pokračovat dále a dále. Já vám to tady budu citovat. Za další, abyste předložil detailní informace o tom, jaké území, v jakém rozsahu je ohroženo dalšími sesuvy, kolik si vyžádají sanace těchto území, ty kilometry, metry, stovky metrů. Abyste všechny tyto věci zdůraznil. V té zprávě NKÚ se velmi často píše - bylo zanedbáno, bylo zanedbáno, bylo zanedbáno. Já si nedokážu představit, že tady se nikomu nic nestane, budou tam lítat miliardy, když se píše, že bylo zanedbáno, bylo zanedbáno, bylo zanedbáno. Mě by to zajímalo. Skutečně stavět takovéto dílo na náhodu a čekat, že se něco zastaví, to mně přijde velmi ujeté. Takže prosím, je vám to k smíchu, dobře.
Nyní má slovo s přednostním právem pan předseda Kováčik, potom pan ministr Ťok a potom ještě je tady přihláška pana předsedy Černocha. Tolik tedy omluvy a nyní má slovo pan předseda Kováčik.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní a pánové, slibuji, že o co byl předřečník ve své řeči delší, o to bude moje řeč kratší, abychom se dobrali nějakého výsledku.
Mně to připadá v téhle době, když pomyslím na tento národ, tuto zem, na tento stát, že je to tak, jako kdybychom se po letech ocitli v situaci řekl bych takové lodi, která uvízla někde na březích nějakého divokého temného kontinentu, možná Afriky před staletími, my tam prostě najednou vystoupíme jako posádka, jako takový oddíl, a máme za úkol se vydat cestou tou poměrně nevypočitatelnou krajinou. A v takové situaci je strašně těžké, jak se to společenství chová a jak jsme schopni se chovat my k sobě. Proto mluvím o té velkorysosti. Tady je celá řada věcí, které najednou iritují, a teď jde o to, abychom si tohle dokázali včas vyjasnit, abychom vůbec byli schopni pohybu vpřed a abychom vůbec byli společnost, která i v zahraniční politice někam kráčí. Proto je důležitá ta debata. Rozumíte? Rád bych vám připomněl jednu věc. Protože když jsem tedy takto uvažoval, jak to sjednotit, je to dáno také tím, že to, co dnes vidíte kolem, je nebezpečná tendence zemí se štěpit. A těch rozdělených zemí máte dneska plno. To není jenom, že se musí sjednotit Spojené státy po těchto volbách. A je to i blízko kolem nás. Když jsem nastoupil na Ministerstvo zahraničí, tak první věc, kterou jsem vyhlásil, byl audit, hloubková inventura zahraniční politiky. My jsme se obrátili na odborné instituce, my jsme se dokonce obrátili i na vás, to si možná už nepamatujete, obrátili jsme se na výbory, dokonce jsme měli dvě debaty tady ve Sněmovně. Řekli jsme si, že to je bezpečnost, prosperita, udržitelný rozvoj, lidská důstojnost včetně lidských práv, služba občanům, dobré jméno České republiky. Dokonce jsme tam i řekli, že pro nás klíčový je euroatlantický prostor z pohledu České republiky, pak jsou ta ostatní teritoria. Já jsem potom dokonce rozhodl, že se tato koncepce bude každý rok aktualizovat, to znamená, že každý rok se vypracuje, jak s tím, co jsme takto obecně formulovali, se v každém roce bude pracovat. Já to říkám, protože já odmítám myšlenku, že česká zahraniční politika je nekoncepční. Na základě této obecné studie jsme pak vytvořili další strategie. Strategie vůči západnímu Balkánu, mimoevropským teritoriím, koncepci rozvoje zahraniční rozvojové spolupráce. Takže vlastně do toho, co děláme, vstupují tyto nové věci, které to často ovlivňují úplně fundamentálně. A to neznamená, že se v tom ztrácíme, ale na základě té koncepce, kterou máme, na to nějak odpovídáme. Úplně zjednodušeně. Když si vezmu třeba brexit, tak jaká byla naše odpověď na brexit? To, aby se vytvářela v Evropě různá centra, která nedej bůh za nějakou dobu budou stát proti sobě. Protože jak říkal už starý Tomáš Garrigue Masaryk, vytváření pólů v Evropě vede dříve nebo později k válce. Chápete? I na tu novou situaci hledáme odpověď a podle toho se potom chováme. Tohle je běžný pohled ve Spojených státech. To byla přece otázka času, kdy to přijde.
Samospráva je velmi pravidelně informována, schází se každých 14 dnů speciální komise, kde jsou zástupci veřejné správy Ústeckého kraje a ministerstev, kde se situace na dálnici D8 pravidelně probírá. A já jsem přesvědčen, že dodržen bude.
Ale EET se týká jen určité skupiny lidí. Týká se živnostníků, kteří se snaží uživit, tak jak to jde, jak můžou. A pro některé z nich to může být likvidační. Dodávám, že opravdové peníze mizí v jiných sférách, mizí v přerozdělování peněz, ve státních dotacích, ve státních zakázkách. A tam by měla vláda zasáhnout, tam by měly směřovat kroky, aby peníze neutíkaly. Myslím tím systém. Jestli je vůbec systém připraven. Kolik to bude doopravdy stát? Myslím, že tady vůbec nejde o politikum, a kdo za to může, jestli ta, nebo ta strana. Jedná se tady o bezpečnost, protože dálnice D8, která už zažila jeden zával, stále ujíždí. Statik říká, na tuto dálnici bych svoji rodinu nikdy nepustil. Je tam zhruba 140 tisíc odkazů ve vyhledávači. A myslím si, že už jenom to hovoří o všem. O povrchové dálnici nerozhodly odborné argumenty. Opěra estakády je v pohybu od doby, kdy byla stavebně založena a měří se. Založení mostu nevyhovuje riziku sesuvu, protože piloty jsou krátké. Ne politikum, ale odborníci by měli mít hlavní slovo. Nestabilní podloží ujíždí. Proinvestovaly se a zmizely miliardy. Hrozí riziko neštěstí. Nejhorší by bylo, kdyby došlo k dalším sesuvům a k dalšímu neštěstí.
A měl pravdu. Tu nekritizuju. Ale on současně moc dobře ví, že žádná rozprava nebude. Já vím. Ale jeho straničtí kolegové... Takže já s vámi souhlasím, s tou větou. Jinak jste tu možnost měl a mohl jste ještě v této chvíli mluvit a ty podrobnosti nám říkat. Já jsem ani nechtěl vystoupit s kritikou, protože pan ministr má pravdu v tom, že ten problém je v okamžiku projektování té trasy. To skutečně nevím. To přece všichni víme. Takže před více než rokem, 2. listopadu loňského roku, vláda schválila své usnesení č. 889 k dalšímu rozvoji ICT služeb veřejné správy. To je myslím dobře. V pěti letech je to 30 milionů korun. A dosud Ministerstvo vnitra nevydalo žádné stanovisko k projektu EET a bez kladného stanoviska podle tohoto usnesení této vlády nesmí investovat žádné ministerstvo peníze.
To je jenom jedno číslo. Jednání, která se vedou. A přece všichni víte, že pokud jde o miliardové investice, tak to jsou věci, které se připravují dlouhodobě. A je velmi těžké teď podávat zprávu o něčem, co probíhá a kde mohu jenom tušit obrysy toho, co je dneska ve hře. Ale je pravda, že to, co je v těchto obrysech, v těch jednáních, to jsou poměrně značné prostředky a značné investice. A nebude to znamenat, že budeme pod vlivem Číny, ani to nebude znamenat, že budeme vazalem, přátelé. Ta logika je prostě v tom, že Čína má finanční prostředky a že hledá trhy, na kterých by je mohla uplatnit. A Česká republika je pro ně velice zajímavý partner. Protože to, kde Čína kulhá, je ta vývojová oblast. A v Česku má v tomhle partnery. Tady prostě vznikají zajímavá jednání a zajímavé projekty, které, jsem přesvědčen, budou a mohou být oboustranně výhodné. Takže dělat bilanci je v této chvíli předčasné. Ale já si myslím, že stálo za to říci Číňanům - jsme korektní partner, předvídatelný, protože jim na tom záleží. Já vím, jaká je to výzva citovat z Ferdinanda Peroutky v této zemi. Je to stať z roku 1937 o pozoruhodném rozdílu mezi politikou a literaturou. Už tady začíná problém. Pokud chceme v politice něco vykonat, musíme se pustit do poměrně trpělivé, pomalé, střízlivé a často šedivě vyhlížející práce. Nelze se opírat o vášnivá zvolání či ojedinělé činy, které by měly všechny jednou pro vždy spasit," říká Peroutka. "Těžší než planě moralizovat je najít nějakou účinnou metodu, díky níž něco skutečně vykonáme." "Kdo bojuje proti výstřelkům svobody, bojuje pro zachování svobody. To je to, co jsem tady chtěl říci.
Vím, že to je vynikající projev, ale já bych rád přivítal na galerii vašeho kolegu z pohledu vašeho zařazení ve vládě České republiky. Vítáme ho tady mezi námi. Pane ministře, můžete pokračovat.
Včera jsem někde četl, že bych se měl stát jestřábem. Že je na to výborná chvíle. Četl jsem, že teď, když takto dopadly volby v Americe, tak teď je příležitost, aby se Ministerstvo zahraničí stalo jestřábem a uhodilo na Rusko, protože Spojené státy mění svou pozici. Jinde si zase přečtu, že naopak se příliš bojím a že bych měl být daleko výraznější. A to neskončí. Já jsem si říkal ne, to není možné. Přece v Parlamentu umím to lidem podat a uvěří mi. Zjistil jsem, že to fackování zleva, zprava je skutečně ten klasický chleba, který čeká někoho, kdo dělá dnes zahraniční politiku. Ani se kvůli tomu nezlobím. Jenom právě z toho jsem začal uvažovat o tom, jak v takovémto prostředí nepropadnout tomu, ani jednomu extrému, ale snažit se skutečně vytvářet nějaký jednotný společný postup, na kterém se člověk je schopen s většinou dohodnout. Týden neklidu, byl vyhlášen, co jsem si stihl všimnout. Ono to našlo úrodnou půdu, ale ve Spojených státech. Nicméně pochopil jsem to tak, že ve Spojených státech ten týden neklidu a volby, které tam proběhly, vedly právě k tomu, že lidé řekli: Dosti těch mluvících hlav. Dost už těch mediálních hlav. Dosti těch, kteří nám říkali, co si máme myslet a co máme cítit. Už tady pan premiér promluvil o volbách ve Spojených státech. To mně připadá, že je trochu klíč k těm volbám. Protože podle mě pro politiku i v zahraniční politice je strašně nebezpečné, pokud si začnete myslet, že máte nějaký patent. A že ti ostatní jsou ubožáci, kteří ničemu nerozumí. A pak není divu, že Donald Trump se stal mluvčím právě těch ubožáků, těch lůzrů. Těch, kteří nejsou vítězi globalizace. Republikánská strana se stává dnes mluvčím outsiderů! To je něco naprosto nového, co jsme neměli, a uvidíme, jak se s tím vypořádá. Je to pozoruhodná volba, kterou se republikánská strana s Donaldem Trumpem vydala. Mně připadalo podstatné to, že americký prezident i po takovýchto volbách vystoupil a promluvil o tom, že je třeba sjednotit Ameriku. Přiznám se vám, že tady v Česku mě tato velkorysost připadá docela... To je něco, čeho bychom si mohli všimnout. A mohli bychom to zaregistrovat. Ta velkorysost k poraženým. Já myslím, že my Češi máme celou řadu velmi dobrých vlastností, ale tu úplně nevím, jestli máme také. Já tohle beru jako příklad něčeho, co bychom si mohli všimnout pozitivně hned na začátku nástupu nového prezidenta Spojených států amerických. On řekl, že žijeme z hlediska zahraniční politiky poměrně v době takového velice nejistého a nevypočitatelného terénu kolem nás.
Jde ovšem o to, že je to jeden z možná účinných prostředků, jakým způsobem zlepšit výběr daní. A to nás přesvědčuje o tom, že pojďme, spusťme ten systém, možná za pochodu odstraňujme jeho nedokonalosti, které se zcela určitě vyskytnou, ten systém je velmi rozsáhlý a je možné, že přijdou nějaké problematické body, problematická místa. Aby Ministerstvo financí, potažmo instituce ministerstvu podřízené či s ministerstvem spolupracující posuzovaly pro prvopočátek tu záležitost velmi benevolentně. Chci také požádat, aby ale nebyla žádná benevolence tam, kde by se ten systém chtěl jakýmkoli způsobem obcházet. Ztratila by se, nebo dále oslabila důvěra v instituce, důvěra ve stát, důvěra v to, že prostředky, které stát vybírá, je schopen vybírat v dostatečné výši a vracet je zpátky do systému, ať už sociálního, ať už zdravotního, ať už školského, ať už pro všechny ty výdaje, pro které si ostatně občané stát drží. Vím, že jsou složité geologické podmínky, ale budují se silnice, železnice či jiné dopravní komunikace v daleko složitějších podmínkách, plné tunelů, plné mostů, ve vysokohorských podmínkách. Čili my budeme chtít předložení té zprávy, nejen té historické části, ale také té části, která pojmenuje vinu, pojmenuje zodpovědnost, určí konkrétní zodpovědnost a také která ale řekne, co s tou situací dál. A já bych rád ještě za svého života se dočkal toho, že po této komunikaci budeme moci bezpečně a bez obav jezdit. Čili poslanecký klub KSČM podpoří program této 52. schůze.
Protože zpráva, kterou jste citoval, a věci, které jste říkal, se staly za minulých vlád. Všechny dokumenty, které my předkládáme, jsou k dispozici. Jsou to organizace, které fungují profesionálně. Mám nachystán velmi dlouhý projev, mohu ho číst možná hodinu. Ale myslím si, že na tohle přednostní právo před schůzí nepatří. Že tato opatření v oblasti Prackovické estakády zapříčinila pohyb toho náspu, to je pravda, o tom jsme informovali. Takže my tady spolupracujeme se všemi relevantními odborníky, což je Česká geologická služba a je to Ústav mechaniky hornin Akademie věd. Pracují na tom projekční organizace, které projektovaly, v tomto případě to je Pragoprojekt. To je před touto vládou a je to v období, kdy i TOP 09 se na vládě podílela a nese svou politickou odpovědnost za to, jakým způsobem se... nebo to, co je tam popisováno.
Prosím pana předsedu Laudáta a po něm pan předseda Kováčik.
Děkuji. Já už budu stručnější. Dobře, je to nějaký požadavek kohosi, sice atypický a myslím si, že ne zrovna vhodný do střední Evropy, nicméně to, aby někdo trhal vlajku či transparent, a přitom jsou to lidé, kteří sem byli dovezeni rádoby jako turisté, tak to považuji, že už je hodně za čárou. Spíš bych toleroval, že tady komunisté po srpnu 1968 ohýbali hřbet, protože na ně byly namířeny ruské nebo sovětské zbraně, ale odmítám tolerovat a nevím, jaké zbraně míří dneska na ty pány, co se takto nahrbili, a na toho, co jim to ještě pomohl připravit. Já tedy nevím. Mluvil o fackování s tím, že bude fackován zleva zprava.